Zneužití legislativní nouze. To je přesně to, co tady předvádí vaše koalice.
Žádná nemoc nemá mít svou zvláštní normu. Na území republiky se může objevit řada jiných nemocí, které mohou být nakažlivé, a může hrozit, že onemocní větší skupina občanů. Speciální podmínky pro jednu diagnózu, která byla v tomto směru vyčleněna zcela mimo hygienu, zcela mimo zákonodárné sbory, byla ponechána zcela bez revize a odůvodnění v čase, je absolutně nestandardní, nepochopitelný postup, v právním řádu nevídaný, a to neskutečně zneužitelný, což se děje. Jsem ovšem přesvědčena o tom, že ti, kdo pandemický zákon připravovali, moc dobře věděli, co dělají. Nebývale si totiž upevnili politickou moc nad lidmi, protože orgány hygieny by jim totiž s politickými rozhodnutími typu diskriminace neočkovaných příliš nepomohly. Tedy tuto moc museli přesměrovat do svých rukou právě pandemickým zákonem. Protože v okamžiku, kdy začínáte projednávat zákon ve stavu legislativní nouze a slyšíte ze všech stran argumenty o tom, že je protiústavní, dokonce je tu jasná analogie i Ústavního soudu, tak musíte hledat jiné vysvětlení toho, proč se to dělá. Ona totiž jedno z těch vysvětlení by mohla být zpupnost. A on říkal: "Zpupnost je třeba hasit dříve než požár."
Já vám děkuji, pane poslanče, včetně toho, že jste se držel tématu v rámci diskuse. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Sládeček. Má zde dvě přihlášky, tedy deset minut. A poté vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Zlínský. Já se omlouvám, pane poslanče, já nejprve vypnu předchozí časomíru, abych vás neobíral o čas.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny upravuje situaci, kdy nelze trvat na obecné zákonodárné proceduře a je třeba jednat urychleně. K tomu slouží úprava zákonodárného procesu ve stavu legislativní nouze. Ve stavu legislativní nouze lze projednávat zákony za mimořádných okolností, jestliže jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu nebo kdy hrozí státu značné hospodářské škody. Návrh na vyhlášení takového stavu může podat pouze vláda a vyhlašuje jej předseda Poslanecké sněmovny na určitou dobu. To znamená, Sněmovna může určit jen dobu, než se projedná návrh zákona. Návrh na vyhlášení takového stavu může být vyhlášen ve vztahu k určitému návrhu zákona do doby, než se projedná. Smyslem institutu legislativní nouze je, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání. A proto, pokud stanovisko nepředloží, může být návrh zákona i přesto projednán. Tehdy určí předseda Sněmovny zpravodaje. V případě, kdy výbor předloží usnesení, navrhne, zda se má konat o návrhu zákona obecná rozprava a o kterých částech se povede podrobná rozprava, a navrhne lhůtu, dokdy má Sněmovna jednání o návrhu zákona ukončit. Pokud Sněmovna dojde k závěru, že podmínky pro vyhlášení stavu legislativní nouze pominuly, před projednáním návrhu pořadu schůze stav legislativní nouze zruší. Každý legislativní proces vyžaduje určitý čas. Parlament však musí být připraven na situaci, kdy je nutné legislativní proces urychlit. I parlamenty zemí s dlouhou demokratickou tradicí mají nástroje na urychlení tohoto procesu, ať již jde o institut legislativní nouze, či o jiné nástroje, které umožňují zrychlení legislativního procesu. Tento institut byl jediným nástrojem pro zrychlení legislativního procesu. Ústava neobsahuje žádné podrobnosti týkající se délky a postupu legislativního procesu. Ústava ani neupravuje počet čtení, ani lhůtu na projednávání návrhu zákona ve výborech. Jediným detailem parlamentního legislativního procesu, který ústava upravuje, je třicetidenní propadná lhůta, ve které musí zákon projednat Senát. Z tohoto důvodu ústava neobsahovala ani žádné instituty pro zkrácení legislativního procesu, neboť by tak předcházela budoucí zákonnou regulaci. V době schválení ústavy v roce 1992 tedy neexistoval ani zákon o bezpečnosti České republiky, který institut zkráceného jednání převzal po inspiraci z jednacího řádu Sněmovny do ústavního textu s tím, že v případě uvedeném v ústavním zákoně o bezpečnosti, kdy je vyhlášen mimořádný stav, nemusela být vyhlašována legislativní nouze, a přesto se mohlo konat zkrácené jednání o návrhu zákona. Tato regulace zkráceného jednání na ústavní úrovni neměla žádnou souvislost s tím, jak má vypadat legislativní proces v jiných případech. Neupravovala ustanovení, ze kterých by vyplývalo, že v ostatních, běžných případech mimo vnější bezpečnost státu nemohl či mohl být legislativní proces zkrácen. Novelizací ústavy v roce 1999 byly koncipovány mimořádné stavy, které upravovaly zkrácené jednání tak, aby nebylo v těchto případech nezbytné předem vyhlašovat stav legislativní nouze. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky tak využil znalostí s aplikováním stavu legislativní nouze a zkráceného jednání a zakotvil jej v modifikované podobě do ústavní novely. Bylo možné projednání návrhu zákona ve třech čteních na téže schůzi Poslanecké sněmovny. Dokud neexistoval Senát, bylo možné projednat a schválit vládní návrh zákona během několika dní. Až poté, co vznikl Senát, začaly prakticky problémy s tím, že zákon byl schválen později, než vláda původně předpokládala.
Opatření na základě toho, co vaše vláda prosazuje, se budou moci vztahovat i na hudební, taneční a podobné kluby, diskotéky, herny, kasina, muzea, galerie, hrady, zámky, veřejné knihovny, planetária, zoologické a botanické zahrady. Protože to nemůžete šmahem vzít takhle. Během hodiny omezit ústavní práva. To se vám tady snažím vysvětlit. Jak uvádí předkladatel, tedy vládní novela, je to vláda, reaguje touto novelou na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Stát je rozhodnutím soudu vázán. A v tomto případě předkladatel dokonce přiznává, že cílem změny je přinutit soudní moc, aby do budoucna aprobovala i taková opatření, která jsou v tuto chvíli nezákonná. Že totalitně chtějí ovlivňovat práva a svobody našich občanů? Vláda chce do rukou nástroje - to je výkonná moc, vláda - které dosud byly používány jako sankční a donucovací prostředky, ale vláda chce vlastně znormalizovat, chce udělat standardem, aby v rukou měla vůči občanům sankční a donucovací prostředky. Já si myslím, že je to děsivé úplně. Takže vidíte tu polovičatost taky. A zase, už tady budeme slyšet od vlády: Ale to my nechceme udělat takhle. Vy jste to úplně převrátili celé! To je neuvěřitelné, že tohle v roce 2022 může někdo v Parlamentu České republiky vůbec navrhovat, nějaké strany. No a tady správně právníci upozorňují, že jedním ze znaků právního státu je právní jistota a podmínkou naplnění tohoto znaku je předvídatelnost. Ale to tady je právě postavené na hlavu. Dovolujeme si připomenout, že zásah do základních práv musí být proporcionální. Tedy při každém zásahu je třeba zjišťovat vhodnost a přiměřenost daného opatření a poměřovat ho se zasaženým právem. Žádný právní předpis by dopředu neměl z tohoto principu vybočovat. A těch argumentů máme tady pochopitelně řadu a ty se tady snažím přednést. To by ovšem byl jenom důkaz toho, že mě neposlouchá, co tady říkám. A to se tady neděje.
Zároveň zvyšující se komplexita moderních společností vede k raketovému růstu zákonů, jejich novel, vyhlášek, regulací, jejichž viditelná nepřehlednost a nesmyslnost potom vede k propadu legitimity těch, kdo tyto zákony vydávají a vymáhají, a tím dochází ve společnosti k rozpadu sdílených hodnot a vizí, o implicitním právu ani nemluvě. Zákon pět - zákon společenské smlouvy: Každá civilizace a společnost potřebuje pro svou stabilní existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné spolupráci jednotlivých částí společnosti. Společenská smlouva, funkčnost elit, jejich spolupráce s většinovou populací a silná občanská společnost jsou naprosto klíčovými pro zvládání obtížných situací. A pokud neexistují nebo jsou oslabené, máme mnoho důvodů očekávat problémy.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rámci přihlášky s časem pěti minut na vystoupení pan poslanec Foldyna a po něm je řádně přihlášen pan poslanec Kettner. Prosím, pane poslanče. Ještě počkejte, já zastavím časomíru, abych vás neošidil o čas. A prosím, můžete mluvit.
Někdo tady zapomněl brejle, přátelé, takový pěkný, oranžový. ČSSD už tady není, tak to nebude nikoho z ČSSD oranžový a asi to bude někoho jiného. Dámy a pánové, já jsem si nepřipravil nějaký dlouhý text, abych tady obstruoval, já to zkusím říct vlastními slovy. Vlastně ta legislativní nouze je takový váš pokus odstavit Parlament od rozhodovacích procesů. Víte, když jsem četl to vládní prohlášení a viděl jsem první kroky té nové vlády, tak jsem trošku začal mít strach. Vy jste se rozhodli, že uděláte korespondenční volbu, okoukali jste to v té Americe, když v tom jednom státě volili ti lidi, kteří měli věkový průměr 124 let, doufám, že tady moc Čechoslováků nebude, kteří mají občanství, že nebudou volit a nebude jim 124 let. Prostě přišel jsem sem jenom říct jednu věc. Myslím si, že to není dobré pro občany České republiky. A samozřejmě, a nemyslím teď na vás, v dobrým jako - ale nebude to dobrý ani pro vás, protože oni ti lidi už jsou opravdu naštvaní a myslím si, že vám to dají také najevo. Já jsem rád, že SPD je takový český fenomén, české národní hnutí vlastenecké, že vlastně si tady ty národní zájmy hájíme už v podstatě jenom my, a teď jsem rád, že se k tomu přidalo i hnutí ANO. Oni se možná přidají i ti ostatní, co ještě neprošli tím Parlamentem, a nebylo jich málo. Proto jsem přišel říct, že pro tento zákon spolu s celým hnutím SPD hlasovat nebudu. Děkuju, nechci vás dál zdržovat.
Prosím, pane poslanče, vašich pět minut.
Trošičku se nestačím divit. Myslím si, že člověk, ale především politik by měl být konzistentní a čitelný ve svých názorech, a obzvlášť to platí pro politiky. Co se týká pandemického zákona, tak se nestačím divit. A myslím si, že tu konzistenci v názorech by si zasloužili i jejich voliči. Žijeme v době elektronických dat, všechno je dohledatelné, všechno je zjistitelné velice snadnou cestou, nepotřebujete na to složitý aparát, který vám v knihovnách bude hledat pergameny a svitky.
Je velmi pochybné, zda je vůbec možné zákonem upravovat způsob rozhodování Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stanovený přímo v článku 39 Ústavy České republiky. A tohle je tedy mimořádně problematický moment, který v podstatě opravdu probíhá všemi diskusemi. A to je přesně ten problém. Ale přece já bych rád žil v demokratické společnosti a jsem zastáncem demokratické společnosti. No to je přeci úplně nepřijatelná úvaha tohle. Tak buď to tak je, nebo není. Ale není nic mezi tím, že můžete omezovat ústavní práva a svobody občanů zaručené ústavou, aby mohli normálně žít v České republice, jakoby, že se schováte pod pláštíkem běžného zákona a budete omezovat ty stejné svobody, které jsou možné jenom v rámci ústavního zákona. No to je šílený. To je šílený! Zde jsou uvedena opatření, která mohou uvedené orgány vydávat. Jen příkladmo, uvádíme několik výhrad k nim. Výslovně rozšiřuje okruh omezení, která smí uvedené orgány zavádět, ačkoliv dosud bylo toto oprávnění předmětem diskusí. Jde o zcela absurdní diskriminační ustanovení, které z celkového výseku podnikatelských činností výslovně a bez jakéhokoliv vědeckého argumentu reguluje konkrétní oblasti. Proč jste se rozhodli perzekvovat a poškozovat zrovna explicitně tyto živnosti? Protože jakýkoliv vědecký argument pro toto prostě není, proč zrovna tyto a ne jiné. Ale ne když tady prostě žonglujete s omezováním ústavních práv a svobod. My bychom to akceptovali a byl by klid, aspoň na chvíli, že jste prostě uznali, že je to moc. Je to v Listině základních práv a svobod, která je součástí české ústavy. A vy to chcete omezovat, vy běžným zákonem chcete omezovat ústavní práva. Děti mají právo chodit do školy, to je ústavní právo se vzdělávat. Co bude s rodiči, to už vás nezajímá. Ostatně to víme, že vás to nezajímá. V článku 2 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se výslovně uvádí: "Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání." Článek 10 Ústavy stanovuje, že: "Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jímž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Československo bylo vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal stranou úmluvy. Výše uvedené ustanovení této úmluvy má tedy aplikační přednost a dle našeho názoru je nepřijatelné, aby vnitrostátní právní předpis právo na vzdělání touto úmluvou zaručené jakkoliv omezil. Základní vzdělávání, které je základem gramotnosti naší civilizace, smí být omezeno pouze v případech, kdy nelze sledovaného cíle, jímž smí být pouze ochrana základních práv a svobod, dosáhnout jinak. Pro zavedení tohoto typu opatření neexistuje žádný důvod. V tomto směru, když se podíváte na tu analýzu, tak jsou tam i odkazy na další odborné studie a články prokazující, že není důvod směřovat protiepidemická opatření proti dětem a jejich právům. Další problematické místo, které prostě nezvládneme prodiskutovat v legislativní nouzi.
Nově by také nebyl vyžadován souhlas věřitele se změnou pořadí, v jakém by hradil dluh. Návrh akcentuje myšlenku posílení postavení dlužníka bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitele. Zvláštní úprava pro spotřebitele v samotném odstavci by pak nadále postrádala významu. Princip, že se nejdřív započítá dluh na jistinu, posílí postavení všech dlužníků v oblasti nestandardního dluhového financování, které je založeno na netržním, někdy i lichvářském stanovení úroků. Jako jedna z mála zemí Evropy nemáme zastropované úroky a nemáme definovanou lichvu. Nemáme definovanou lichvu, nevíme, kolik vlastně procent úroků už je lichva a kolik není. Princip, že se nejdřív započítá dluh na jistinu, posílí postavení všech dlužníků v oblasti nestandardního dluhového financování, které je založeno na netržním, někdy i lichvářském stanovení úroků. Dlužníci se tím dostávají do dluhové spirály, ze které je těžké se vymanit. V konečném důsledku doplácí na sanování dluhu stát, který nese náklady na upadnutí do dluhové pasti a vymanění se z ní, náklady soudního a insolvenčního řízení systému státní podpory ve formě příspěvku, přídavku či získání nového zaměstnání osoby, která se dostane do finančních problémů. Nová úprava by mohla zmírnit dopady nestandardního chování a smluvních podmínek jednostranně výhodných pouze pro věřitele. Je to tak. Já jsem přesvědčen, že to pro český státní rozpočet ani pro nás všechny není dobré a že je potřeba to změnit. Je nutné zdůraznit, že návrh nemůže způsobit problémy v běžném hospodářském životě a nebude mít negativní dopad na různé smluvní typy, například překlenovací úvěry ve stavebním spoření, reverzní hypotéky či jiné, většinou bankovní produkty. Důvodem je skutečnost, že předmětné ustanovení občanského zákoníku ponechává volnost stran, aby jeho aplikaci vyloučily. Riziko negativního dopadu do hospodářské či ekonomické oblasti je proto minimální a zanedbatelné, protože je stanovena dostatečně dlouhá lhůta pro nabytí účinnosti, kdy může dojít ke změně dokumentace. Ekonomickou podstatou úvěrování je poskytovat finanční prostředky osobám, které je potřebují, na stanovenou dobu tak, aby je po skončení jejich potřeby vrátily zpět věřiteli. Principem je, aby se věřiteli vrátila částka, kterou poskytl dlužníkovi, a byla mu kompenzována ztráta tím, že nemohl peněžními prostředky disponovat, k čemuž slouží úroky. Lhůta šesti měsíců pro její účinnost je dostatečná, aby subjekty přizpůsobily své interní mechanismy či smluvní dokumentaci nové možnosti započtení. Z ústavního pořádku České republiky nevyplývají specifické právní normy, které by upravovaly pořadí umořování pohledávky. Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi oblastí pořadí umořování dluhu dosud nezabýval. Návrh zákona se dotýká především ústavně zaručeného práva vlastnit majetek. Při zásazích do tohoto základního práva předkládaný návrh zákona plně respektuje zásadu, že při stanovení mezí základních práv musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Posílení postavení dlužníka v závazkovém vztahu nepovažujeme za zásah do takového práva, kdy nároky na pohledávku samotnou a její příslušenství nejsou dotčeny a dochází pouze k potenciálnímu omezení části příslušenství s příslušenstvím. Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky, například zásady vyplývající z pojmu demokratického právního státu. Navrhovaná právní úprava není v rozporu ani s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Navrhovaná úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů EU a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Ještě dodám, že s ohledem na intenzitu zásahů do takovýchto opatření, do nejzákladnějších práv člověka, je nezbytné, aby to byla státní moc, kdo prokáže, že jsou splněny tak závažné a mimořádné podmínky pro takový zásah, i stávající formou správního rozhodnutí. Protože vy v podstatě tady úplně převracíte dosavadní demokratické pravidlo, nebo jednu ze zásad demokracie, že přece snad bezúhonný občan, občan, co nic neudělal, tak snad ten občan nemusí prokazovat, že nic neudělal. To je přece úplně šílený moment. To je přece neskutečně šikanózní praktika. Neskutečně totalitní praktika. A nemůžou zpětně lidi prokazovat, že můžou vůbec mít právo žít v souladu s ústavou. A tady to právníci velice správně rozporují. To je opravdu totalita a diktatura, to je covidová totalita a diktatura. No tak pan ministr jakoby předstírá, že neslyší, a nechce mi odpovědět. Dobře. Jinak právníci tady píšou, že nezbývá nám než upozornit, že jediným zjevným motivem tohoto návrhu je podpořit fungování takzvaného trasování prostřednictví projektu Chytrá karanténa. Ale pojďme zpátky k tomu ustanovení. Takže zase ostatní fyzické osoby, ale termín ostatní fyzické osoby vyjadřuje neurčitý počet fyzických osob, čítající třeba i všechny fyzické osoby zdržující se na území České republiky. Z vládou navrhovaného ustanovení není platné, kdo jakým způsobem bude prokazovat, že ostatní fyzické osoby nebyly ve styku s nakaženou fyzickou osobou. To je další problém. Jestliže se v tomto ustanovení předvídá povinnost fyzické osoby poskytnout další epidemiologicky významné údaje, mělo by být blíže určeno, o jaké údaje se jedná či jednat může a nemůže. Bez této specifikace zůstává povinnost příliš neurčitá, navíc bez zákonného zmocnění. Konec citátu z ústavy, konkrétně z článku Listiny základních práv a svobod. A já se opravdu divím, že k tomu ti vládní poslanci mlčí. Hroší kůži má evidentně i premiér Petr Fiala z ODS. Takový mlčící pan premiér. A když něco řekne, tak vysílá signály vždycky. Což je ovšem jako dost nedostačující, musím říct už. Navíc se má podle vaší vládní novely také rozšířit okruh zařízení, která vláda může omezit. To je prostě nepřijatelné. Podle návrhu vládní novely mohou opatření dokonce nově vydávat nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také ministerstva obrany a vnitra. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Chaos na chaos, zmatek nad zmatek! Takže už se i pan ministr zamotává vlastně do svých vyjádření, a dokonce si protiřečí. Nikde například není zákonem upravena povinnost být držitelem mobilního telefonu. Ostatní země přemýšlejí nad rozvolněním, přemýšlejí nad návratem normálního života, ale česká vláda Petra Fialy přemýšlí, jak ještě více omezit lidi. To je úplně šílený. Není schopna řídit stát v době krize stávající legislativou, například zákonem na ochranu veřejného zdraví nebo krizovým zákonem.
Mohl byste mi ještě jednou říci název toho bodu? Mám poznačeno: Vláda prosazuje zákon, který je protiústavní...
Název toho bodu je: Vládní pandemický zákon, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu. Ale klidně vám to zopakuji ještě mnohokrát. Naopak děkuju za ten dotaz, takhle bych to formuloval. Já vám hned potom naformuluji název toho bodu. Masivní testování ve školách a firmách je v současné době neopodstatněné, zcela nesmyslné a stojí nás všechny nadále 3 miliardy korun měsíčně. Není tajemstvím, že už se v podstatě všude po médiích šíří, že zástupci vlády nechtějí chodit ani do televize. Já s tím problém nemám, ale to si stěžují média na vás. To znamená, že návrh zákona zbavuje podnikatele nároku na příjem a ponechává je tak plně v režimu státní pomoci. Takže vy v podstatě protiústavně omezíte lidem pracovat, ale zároveň je plně odkážete na státní pomoc, která, jak víme, ani na opakované dotazy tady noví ministři nedokážou odpovědět, co s těmi kompenzacemi vlastně bude. Takže tady od vás opravdu nemůže pracující člověk v podstatě nic dobrého v tuhle chvíli čekat. Protože jak jsem říkal, vlastně na základě vašeho návrhu zákona vyplývá, že podnikatelé budou mít možnost pouze na náhradu svých nákladů. To znamená, přijdou vlastně o jakýkoliv příjem. To v zásadě znamená, že návrh zákona neumožňuje podnikatelům náhrady škody v podobě ušlého zisku, současně však garantuje příjmy energetických, telekomunikačních a podobně společností. Přitom jejich ceny v době zisku jistě zahrnují další náklady.